A především body 6 až 9, které se týkají vzdělávání v této oblasti jak dětí samotných, tak pracovníků, kteří s dětmi přicházejí do styku, tam tedy máme ještě velké rezervy a bude třeba, aby Ministerstvo školství se tomu věnovalo. Jinak ještě jednou, jsem velmi ráda, že teď můžeme přistoupit k ratifikaci, a poprosila bych vás všechny o její podporu.
Děkuji paní zpravodajce komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu a přikročíme o hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování o usnesení tak, jak jej přednesly zpravodajky zahraničního výboru a komise pro rodinu. Kdo je proti? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Nyní předávám slovo panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, který nám sdělí své úvodní slovo.
Vytvořením Visegrádského patentového institutu se státy visegrádské skupiny snaží zahraniční ochranu svým přihlašovatelům usnadnit, a to snížením nákladů na rešerše při zachování nezbytné kvality. Zřízení VPI si nevyžádá žádné investice ani nové zaměstnance, když bude využívat stávající odborné rešeršní a průzkumové kapacity národních patentových úřadů smluvních stran. Jakožto ministr průmyslu a obchodu přivítám souhlas s ratifikací dohody Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, domnívám se, že pan ministr zde uvedl vše podstatné, mimo jiné i to, že jedním z konkrétních přínosů dohody bude také výrazné snížení nákladů na poplatky spojené s mezinárodními přihláškami podle smlouvy o patentové spolupráci.
Kolegyně a kolegové, přeji pěkné jitro. Mě prosím tento stav neuspokojuje. Tento pozitivistický právní výklad se totiž naprosto vzpírá zdravému rozumu. Už prostě jenom proto, že její recipient, tedy konzument, se jí nemůže bránit třeba vypnutím, přeladěním, prostě proto, že o ní neví. A je statisticky dokázáno, že konzument je ochoten důvěřovat objektivnímu sdělení v řádech desetinásobků více než sdělení reklamnímu. Připomínám, že jste se svým slibem nezavázali hlasovat podle toho, jak si přeje Evropská komise, ale zavázali jste se hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A tato novela se příčí nejenom zdravému rozumu, jak bylo řečeno, ale též tomuto vašemu slibu.
Děkuji panu poslanci Kortemu.
Hezké dopoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Takže věcně to zůstalo stejné tak jak bylo schváleno na volebním výboru, jsou tam jen dopilovány drobné legislativně technické věci.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl rovněž několik připomínek k tomuto návrhu zákona. Jedná se konkrétně o věty, které říkají, že reklama založená na podprahovém vnímání se zakazuje. Zakazuje se reklama skrytá. Reklama nesmí doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb. Dále bych se chtěl dotknout ustanovení reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost. Vysoké školy ekonomické Praha, které říká: Právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín.
Děkuji a mám tady teď v tuto chvíli čtyři faktické poznámky. S první poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Pilný a jako poslední zatím pan poslanec Kalousek.
Předesílám, že paní Margit Balaštíkovou mám rád, protože nás pojí láska ke koním. Ale když jsem ji tady poslouchal, bylo mi z toho smutno. To bylo, každý den nás tím režim masíroval, výsledek byl ten, že v obchodech nebylo vůbec nic. Musím říct, že to je absolutně, ale opravdu absolutně falešná cesta. Je potřeba tady mimo jiné připomenout, že máme moderní nástroj na to, jak hlídat monopolní postavení kohokoliv na trhu, to je antimonopolní úřad. Pokud tam něco nefunguje, pojďme si o tom zcela vážně a seriózně povídat, na to jsme zcela určitě připraveni. Je to vidět na konkrétních číslech, kdy zisky v českém zemědělství jsou rok od roku větší. Je to proto, že tady nemáme takovýto zákon, který podle mého hlubokého přesvědčení se nakonec právě proti těm českým zemědělcům a potravinářům postaví.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
A ona tady odvážně, a musím říct, že odvážně, kritizuje poskytování daňových slev v rámci investičních pobídek. Já s tím souhlasím, že to není spravedlivé a že to křiví trh, a považuji to od vás za odvážné. A vy na jedné straně říkáte: Máme výborný plán. Ti obchodníci si zvýší nákupní ceny a sníží prodejní ceny. Tomu fakt nerozumím.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Pilného, poté pan poslanec Kalousek a poté paní poslankyně Balaštíková, všechno faktické poznámky.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Protože to, co zatím pro ně děláme, není nic moc. Proč nehledáme tedy alternativní cesty, jak pomoci těmto výrobcům, kteří vyrábějí kvalitní potraviny, kteří to berou spíš jako poslání než jako obchod?
A teď po vystoupení paní poslankyně Balaštíkové už jsem to pochopil. Takže děkuji za tuto edukaci. Jenom prosím, abychom od této chvíle říkali středopravá Babišova politika s Babišovým sociálním cítěním.
Prosím s další faktickou paní poslankyni Balaštíkovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Myslím, prostřednictvím vaším, že pan kolega Korte mě tu na chladném severu nemusí oslovovat plnými tituly, že určitě bych to přežil i bez toho. Nicméně chci dodat, že dnes je naší barvou zelená, to jste si možná všimli, a je to díky tomu, že je dnes Světový den roztroušené sklerózy, takže není to nějaká připomínka, že byl slučovací sjezd se Stranou zelených, ale jde tu o Světový den roztroušené sklerózy. Jen nemohu slíbit, že Agrofert ani do těchto nových technologií nebude investovat.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, to je v pořádku, nemohu udělat nic jiného než vás svolat gongem, odhlásit vás všechny, požádat vás o novou registraci. Rozhodneme o návrhu na přerušení do doby dokončení notifikace. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 206, z přítomných 130 poslanců pro 33, proti 50, návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní tedy pan kolega Benešík, poté ministr životního prostředí Richard Brabec, který nevydržel napětí situace a vstoupil do faktických poznámek.
Takže já to rozhodně nerozporuji. Já si myslím, že nemá. A nejsem rozhodně žádný zastánce řepky ani Agrofertu. Otázka je, jestli je alternativa. Já ji bohužel nevidím.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi a pokračujeme ve faktických poznámkách. Faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Chápu, že některé rozrušilo, že neprošel procedurální návrh, ale počkáme, až se to trochu uklidní.
Zažil jsem za své ministerské období celou řadu notifikací, které byly na pracovní úrovni dojednány, a pak trvalo poměrně velmi dlouho, než byly definitivně rozhodnuty. Takže nelze mluvit o ukončené notifikaci, to v žádném případě. Ale jednu malou poznámku, kolegové. To, co vy teď projednáváte, je čistý přílepek. Jestli chcete dodržovat to, co slibujete, tak neschvalujte přílepky. Stáhněte to a udělejte to legislativně pořádně. Tohle je přílepek a vy jste ho mnohokrát prohlásili za legislativně nepřípustný. Mnohokrát jste to pranýřovali.
Děkuji. Tak, tady se slušný ministr ke slovu jinak než faktickou poznámkou nedostane. Rok se dohaduje Generální ředitelství cel s Ministerstvem životního prostředí. To je absolutní gros té části novely zákona o ochraně ovzduší. K tomu, co říkal pan kolega Jurečka.
Slibovali jste, že v té právní džungli se nedá žít a že je potřeba zrušit zbytné zákony. Já s vámi naprosto souhlasím. Jenže to zřejmě není cílem. Cílem je prostě právní džungle, aby se rozvíjel kvintární sektor, aby byla zvyšována právní nejistota. Teď k vlastnímu zákonu. Já si vzpomínám na diskuse, které tady byly, a myslím, že byl přijat v éře již naprostého rozložení politického spektra před volbami v době úřednické vlády. Vím, že významným protagonistou toho zákona byli sociální demokraté, což bych jim nevyčítal, protože oni skutečně regulace, regulace, zdanit, to je přesně jejich politika.
Pane kolego, já se omlouvám, když mluvíte o regulaci, já si dovolím také zregulovat sněmovnu a požádat vás, abyste přestali hovořit se svými kolegy a poslouchali pana kolegu Laudáta. Já vás znovu vedu ke klidu, zejména významné představitele vlády. Tak prosím, pane poslanče, pokračujte.
Pak ty materiály vyndám a budu se snažit to srovnat i s dnešním stavem. I praktickou. Byla tam řada nepřesností, nepředvídatelností, neurčitostí, nejasností, nadměrné kazuistiky a podobně. Zaznamenal jsem nějaké vyjádření pana vicepremiéra. Od samého počátku, když to tady bylo, a dneska už to tady zaznělo mnohokrát, zásadním problémem je, že já stejně tak vidím velmi nevýhodnou pozici a rizikovou pozici ještě podstatně větší mezi prvovýrobci a odběratelem výrobcem potravin nebo nějakých produktů.
Pan zpravodaj si sedne na své místo a bude sledovat rozpravu, aby na ni mohl reagovat jako řádný zpravodaj.
Nejprve trochu obecnější poznámka k návrhu jako celku.
Děkuji.
To z toho bohužel vypadlo, přes moje opakované výzvy v prvním, druhém, nakonec i třetím čtení to tam Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo spravedlnosti nedopracovaly a vytvořil se jakýsi registr pro registr. Stává se registrem, na základě kterého se má posuzovat v celé řadě dalších činností spolehlivost dané osoby, ale na to do toho zapisujeme naprosto nesmyslně banální přestupky. První věc, kterou bych rád zmínil, přestupky na úseku rybářství. A jediný důvod, který Ministerstvo vnitra bylo schopno vymyslet, proč mají být v registru přestupků, je skutečnost, že ony jsou podmínkou bezúhonnosti pro obecního strážníka. Ministerstvo se nás snaží mystifikovat v tom, že nebudeme potřebovat čestné prohlášení. Takže čestné prohlášení bude nadále existovat. Ale každý z nás, komu se stane, že se do takového registru dostane, tak tam dalších pět let bude viset. Například modelovým případem může být vyhodnocení rizikovosti daňových subjektů a osob, které ovládají firmy při registraci do systému daně z přidané hodnoty. Ano, že pro toto mají daňové úřady přístup do trestního rejstříku, tomu rozumím. Pokud někdo spáchal trestný čin, může být případně osobou, která je nespolehlivou pro registraci systému daně z přidané hodnoty. Opravdu si myslíme, že pokud někdo uloví podměrečnou rybu, stává se osobou nespolehlivou pro registraci do systému daně z přidané hodnoty? Já si to tedy fakt nemyslím a pokládám to za velikánský omyl. Samozřejmě státní zastupitelství jako orgán činný v trestním řízení jsem nikdy nezpochybňoval, že by mělo mít přístup do registru přestupků.
Je třináctá hodina a my jsme si svým hlasováním pevně zařadili na tuto dobu Já i tady poprosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby nám tento návrh zákona představil.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o evidenci tržeb. To byl legislativní počin, který si vláda vytkla jako jednu ze svých priorit. Zákon také přispěje k navýšení příjmů státního rozpočtu i rozpočtu územních samosprávných celků, a to bez potřeby zvýšení daňových sazeb s negativním dopadem na ekonomiku České republiky. Technologický pokrok nyní umožňuje aplikovat toto efektivnější řešení nižšími náklady pro podnikatelskou sféru. Návrh předpokládá, že evidovány budou podnikatelské tržby, které jsou uskutečněny v hotovosti, kreditní kartou či jinými obdobnými způsoby. Nebudou evidovány bankovní převody z účtu na účet nebo inkasní příkazy. Věcné výjimky z evidování tržeb se předpokládají pouze minimálně, a to v případech, ve kterých není evidování tržeb možné s ohledem na narušení plynulosti a hospodárnosti výkonu činnosti. Závěrem avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dní.
Děkuji panu ministrovi. Nacházíme se v prvém čtení a i tady prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat za debatu, která proběhla, a chtěl bych se tady vyjádřit k některým názorům a otázkám, které padly při této debatě. Trestní odpovědnost v případě opakovaného páchání přestupků. A dále už jsme se touto cestou nevydávali, protože a poněvadž tam byla udělaná procedura, byl tam udělaný přezkum s tím, že není vhodné, aby se touto cestou šlo, že by to de facto nebránilo těm patologickým přestupcům, ale spíš by to prohlubovalo sociální vyloučení. To znamená, tuto cestu, tedy aby se přestupky po spáchání vícero přestupků stávaly trestným činem, zamítla vláda svým jednáním v roce 2012 za doby premiéra Nečase a ministra vnitra pana Kubiceho. Co se týká otázky přístupu Finanční a Celní správy, o tom jsme také debatovali. U ostatních návrhů se vyjádřím potom při vlastním hlasování se svým stanoviskem.
Nicméně to usnesení vycházelo z nějaké podle mého názoru lehce sporné teze, že jeden trest už nemá být nahrazován tresty, posléze jejich kumulací. Ale nepředpokládalo, že se v tom návrhu bude pokračovat. Ta chyba je, že se vymyslí nějaká teze, která řekne: Opakované spáchání přestupku má být trestným činem. Jestli toto má být cílem státu, já si tím tedy nejsem úplně jistý, aby státní orgány měly správně vědět, kdo před nimi stojí. A když už by to tak mělo být, tak tam mají být úplně jiné přestupky, než jsou tam dnes uvedeny. Protože ty přestupky, které tam jsou, jsou fakticky banální a jsou nebezpečné jenom ve svém řetězení.
Už nebudu dále zdržovat.
Návrh B3 by byl jako devátý, je to snaha vypustit z okruhu informací zpravodajské služby. To je návrh pana poslance Vondráčka, kterým se umožňuje získat výpis z rejstříku trestů datovou zprávou, prostřednictvím datové zprávy.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Dál pokračujeme, pane zpravodaji.
Stanovisko výboru - kladné.
Děkuji vám.
Já chápu pana předsedajícího, že spěchá, ale moc poprosím, aby počkal vždycky, než zahájí hlasování, s tím, až zazní stanovisko ministra a zpravodaje. Teď tak neučinil, na zpravodaje spěchal a zpravodaj řekl stanovisko v můj prospěch, ale špatné. Prosím, fakt, pane předsedající, nechte vždycky doříct stanoviska ministra a pana zpravodaje. Není možné tak činit až v průběhu hlasování.
Pan zpravodaj? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.
Prosil bych jako první hlasovat o variantě jeden rok. Garanční výbor opět nesouhlas.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám.
Garanční výbor nedoporučuje.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Garanční výbor doporučuje.
Děkuji vám. Další návrh?
Garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji, končím bod číslo 111 a tím také třetí čtení. Tolik omluvy z dnešního jednání a předávám řízení schůze.
Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu ANO. Od 13.30 se omlouvá pan poslanec Rostislav Vyzula z pracovních důvodů.
Děkuji, pane předsedající.
Pane ministře, velmi se omlouvám. Poprosím kroužky, aby se rozpustily, aby šly debatovat do kuloárů a panu ministrovi umožnily vystoupit.
Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jde o návrh, který je nedílnou součástí návrhu zákona o evidenci tržeb, který si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit. V oblasti daní z příjmů návrh zákona zavádí jednorázovou slevu pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb. Součástí změn zákona o dani z přidané hodnoty je rovněž změna úpravy elektronického podání formulářových podání s cílem dosáhnout větší efektivity při zpracování zasílaných údajů. Účinnost návrhu zákona je přímo navázána na účinnost návrhu zákona o evidenci tržeb.